Slova se ujme pan premiér.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se snažím využít to období, které je teď před komunálními a senátními volbami, podobně jako řada z vás jezdím po městech a obcích, diskutuji s občany a musím říci, že mezi lidmi skutečně jsou silné obavy. Není to věc, kterou bychom měli jakýmkoli způsobem bagatelizovat. Řada lidí se bojí války. Ptají se, jestli skutečně hrozí konfrontace na východě Ukrajiny, která by mohla být ještě širší než to, co zažíváme teď. Jestli skutečně je tady nějaké riziko, že se může dostat do konfrontace NATO a Rusko na pozadí té krize, která na Ukrajině je. Na tohle se lidé ptají. Lidé se obávají také hospodářské nestability, která souvisí s ukrajinskou krizí. Byly publikovány výsledky o poklesu německého exportu do Ruska. Řada lidí si stěžuje na to, že zejména ve veřejnoprávní televizi a veřejnoprávním rozhlase jsou cítit určité propagandistické tendence, které straní jenom jedné straně. I to je pocit, se kterým lidé na ty diskuse, kterých se účastním, přicházejí. To vůbec není hezké výročí, které jsme si v letošním roce připomínali, a já chci jenom připomenout, že první světová válka začala také v zásadě nenápadně. Nakonec se z toho stal celosvětový konflikt, který změnil tvář Evropy, do značné míry ovlivnil světové dějiny, ale stál především miliony mrtvých. S odstupem sta let se téměř všichni historici a odborníci shodli na tom, že to byla ve skutečnosti válka nesmyslná, že to byla válka, která vedla k nesmyslnému, zbytečnému, absurdnímu počtu obětí ze všech evropských zemí. A začala vlastně nenápadně a celý svět se do toho víru nechal vtáhnout. Já myslím, že je strašně důležité, abychom si hlídali ty aspekty ukrajinské krize, které souvisí s tím, že se eskaluje napětí, a to nejen v oblasti hospodářských a politických vztahů, ale eskaluje se také napětí v oblasti bezpečnosti. Je potřeba se zeptat, jestli našemu regionu pomůže, pokud se v důsledku toho napětí a eskalace sankcí spustí nějaká nová železná opona na východní hranice Ukrajiny, co to vlastně bude znamenat. A je potřeba se zeptat, jestli našemu regionu pomůže růst bezpečnostního napětí. A je potřeba se také zeptat, jestli je to skutečně dobrý a odpovědný postup, jestliže přetahování o Ukrajinu, přetahování o to, jestli Ukrajina bude patřit do ruského integračního uskupení, nebo evropského integračního uskupení, bylo dovedeno až na samou hranici rozpadu Ukrajiny a bylo dovedeno až na samou hranici občanské války na Ukrajině, protože to je mimo jiné důsledek právě toho geopolitického tlaku a různých geopolitických zájmů, které se nyní právě na Ukrajině promítají. Tady se zmiňovaly hospodářské sankce.
Děkuji za slovo. Kdybychom to dopustili, tak nemáte, jak z té ústavní stížnosti utéct, a nemáte šanci prosadit zelenou naftu. Já si myslím, že věcně je to zcela v pořádku, protože je to úplně jiná záležitost. Popíráte vystoupení samotného ministerského předsedy. Buď měl pravdu premiér Sobotka v rámci prvého čtení a jsou to zcela oddělené záležitosti a bylo dobře, že jsou dvě novely, anebo pan premiér nemluvil pravdu a pravdu mají senátoři. Musíte si vybrat, kdo neříkal pravdu, jestli premiér z ČSSD, nebo předseda Senátu z ČSSD. Nám je to jedno, my jsme ten chaos a ten zmatek nezpůsobili. Už to říkal pan předseda Fiala, jasně jste přiznali, že to, jak jste tady ohnuli jednací řád, bylo porušení Ústavy. A je to dobře, že jste si to přiznali a že neriskujeme ústavní stížnost a že neriskujeme zpochybnění zákona. V té době to bylo hrozné, katastrofické, nemohli jsme si dovolit přijít o 14 miliard. Také tyto návrhy podávali naši kolegové v Senátu a byly zamítnuty. Mnozí senátoři mají oprávněný pocit, že došlo k záměrnému zamlžení a zmatení při hlasování. Znovu říkám, že je to legitimní, že to nezpochybňuji, jenom to přidávám do té mozaiky toho, jakým způsobem se tyto dvě novely prosazují. Místo aby to šlo normálně, věcně, v případě, že udělal chybu, aby tu chybu přiznal. To bylo odmítnuto, všechny standardní postupy tady byly pošlapány, a co se nestalo za pár týdnů. My přece umíme uznat, že svůj politický názor neprosadíme a prohrajeme hlasování. Nicméně je velmi důležité, aby pravidla platila, aby pravidla dodržovala i většina. A já věřím tomu, že za prvé k tomu tabáku se budeme muset vrátit do roka a do dne, myslím si, že i z hlediska kursu je to docela jasné, a že při příští debatě přestaneme používat argumenty typu, jestli je kuřivo sociální komodita, jestli máme mít sociální ohledy na to.
Mám zde jednu faktickou poznámku.
Tak ještě jednou. Ano, jsou to dvě rozdílné komodity. Na tom nevidím nic špatného.
Rusko svým počínáním na Ukrajině mezinárodní právo zcela nepochybně porušilo. Anexí Krymu pošlapalo svá vlastní slova obsažená v Budapešťském memorandu, ve kterém garantovalo ukrajinské hranice výměnou za to, že se Ukrajina vzdá jaderných zbraní, mimochodem ve své době třetího nejvyššího jaderného arzenálu na světě. Dalším dokladem porušení mezinárodního práva ze strany Ruska jsou právě ruští vojáci, kteří i v dnešních dnech operují na Ukrajině. I o tom jste někteří z vás dnes tady mluvili s otazníky. Přitom kdo jiný než my s naší historickou zkušeností bychom měli být schopni pochopit situaci národa, který čelí agresi svého silnějšího a rozpínavě uvažujícího souseda? Politika, mohla bych ji nazvat někdy svým chováním chamberlainovskou, svým nabíháním různým lobbistickým zájmům některých průmyslových odvětví, zradila naše národní zájmy. Toto bychom si měli velmi uvědomovat. Já vám děkuji za pozornost.
Já děkuji paní poslankyni Fischerové. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Radim Holeček.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, také se vrátím k meritu věci. Ptám se: opravdu lze považovat za úspěch, že bude, cituji pana premiéra, méně poškozena ekonomika EU a už nehrozí přímé riziko pro český průmyslový export do Ruska? Z čistě ekonomického hlediska asi ano. Připadají vám tyto otázky hloupé? Skutečnost je taková, že v tuto chvíli na východní Ukrajině panuje křehké příměří. Opravdu si někdo myslí, že by tomu tak bylo i v případě, kdyby západ proti Rusku sankce neuplatnil? Žádnou jsem nezaregistroval. A máme vůbec nějakou koncepci zahraniční politiky? To, že srozumitelná a konzistentní zahraniční politika momentálně není, ještě neznamená, že neexistuje žádné zahraničí. Nebezpečí kolem nás je a to nebezpečí je zcela reálné. Naše vláda musí jasně formulovat zahraniční politiku a musí jasně formulovat, jak před tímto nebezpečím ochrání naši republiku a naše občany. Paradoxně ale ve věci, která je zcela zásadní, klíčová, se pan premiér chová zcela opačně. Tady jde o zcela zásadní postoj ovlivňující naši bezpečnost! Sankce totiž nemají jenom konkrétní ekonomické dopady, ale mají také dopady symbolické a psychologické. Tím jsme samozřejmě oslabili naši bezpečnost, a to je neakceptovatelné! Sankce možná nejsou nejlepším řešením, možná jsou i jiná řešení, ale pan premiér se nemůže chovat tak, že žádnou jinou alternativu nenabízí, a zároveň ještě, než jsou konkrétní parametry sankcí na stole, říkat, že s nimi možná nebudeme souhlasit, a pak se ještě chlubit, jak jsme to krásně vyjednali a že se vlastně tak moc neděje. Zahraniční politika a s ní související bezpečnostní otázky, to není jen tak nějaké vyjednávání výjimek z pravidel EU, to není hra o to, kdo si v rámci EU vyjedná lepší podmínky v té či jiné oblasti, a získá tak nějakou výhodu na úkor těch druhých. Konflikt na východní Ukrajině je mimořádně nebezpečný, a to nejen pro Ukrajinu samotnou, ale pro celou Evropu. Nejenom proto, že se může někam přenést. Pokud tomu chceme zabránit, pokud chceme pomoci ten konflikt vyřešit mírovými prostředky, tak musíme být silní, odhodlaní a postupovat jednotně s našimi partnery. Kdykoliv v historii západní demokracie postupovaly jinak, dopadlo to špatně. Napadá mě otázka - tohle je ta evropská první liga, kterou v předvolební kampani na billboardech hlásali kandidáti ČSSD? Pokud ano, tak pěkně děkuji, ale takovouhle první ligu, o tu já nemám zájem! A o té naší první lize si už asi myslí své i v Bruselu. Jak jinak si máme vysvětlit portfolio, které nakonec zbylo na paní Jourovou? Je to myslím pěkná, spíše nepěkná ukázka diplomatických schopností, tedy spíše neschopností pana premiéra.
Já si troufám tvrdit, že ta jednání, která jsem zrovna dnes měl, byla s těmi, kteří možná o tom vědí víc než kdokoliv jiný. OBSE je instituce, která byla požádána, aby o tom podala zprávu. Skoro je mi líto, že jsme této návštěvě v této zemi nevěnovali větší pozornost, protože lepší zdroj snad v této chvíli byste těžko hledali. Když se tady tedy bavíme o tom, kdo co v této místnosti ví o tom, co se na východě Ukrajiny děje, a když tady byla vláda obviněna, že o tom údajně neví nic. A to bylo prezentováno jako nečernobílé hodnocení situace. Víte, já rozumím tomu, že celá ta věc asi jitří veřejnost. Mají strach o to, co se děje, a chtěli by zajistit bezpečnost, prosperitu svých životů, chtěli by žít normální život. Mám pocit, že tohle je to, co nás spojuje, a že bychom na to měli myslet i v této Sněmovně, když se debatuje o takových věcech, jako jsou vážné konflikty na našich hranicích. Já bych chtěl na to apelovat. A teď mi dovolte, abych tedy se vrátil k tomu, čím jsem začal. A proč mu připadá ten postoj České republiky soudný a přiměřený? On říkal proto, protože mu připadá, že česká vláda a český premiér chápou, že sankce samy o sobě nejsou strategie, že vlastně sankce jsou nástroj, který musí být součástí nějakého celkového plánu. A ta diplomatická aktivita je podle něho strašně důležitá. V opačném případě nemusíme dojít daleko. V New York Times vyšel článek tři amerických diplomatů, pana Jacka Matlocka, Thomase Pickeringa a Jamese Collinse, je to ze včerejšího New York Times, a v něm stojí vlastně něco velice podobného. Když si to najdete, tak si to můžete přečíst sami. Oni tam říkají, že jestli přestane dialog, budeme za to těžce platit. Oni tam říkají, že pouze diplomatickými prostředky, a pokud budou správně, efektivně, tvořivě použity diplomatické prostředky, jedině pak má Petro Porošenko šanci využít možností mírového plánu a obnovit suverenitu Ukrajiny. Je to veliký apel na to, aby si politici uvědomili, že bez diplomacie - a je tam řečeno - se budeme pohybovat podle starozákonního pořekadla oko za oko, zub za zub. Dneska, když jsem jednal s představiteli OBSE, tak mě sami upozornili na to, že ten způsob, jak se ty sankce dějí, pro ně také vyvolává otázky. To, že například GASPRO může vydávat bondy ve Frankfurtu a v jiných zemích ne. A že bylo správné, že jsme řekli, že je třeba o tom mluvit právě z hlediska třeba efektivity těch sankcí. Je to tedy tak špatně, když premiér České republiky řekl, že chce o tom mluvit, aby to bylo skutečně efektivní? Je to chyba? Je to nepochopitelná politika vlády? Já si prostě myslím, mohu vás ujistit, že kdybych necítil, že mám důvody obhajovat tuto pozici, tak bych to nedělal. Já bych si prostě, přátelé - víte, tady bylo řečeno, že my vůbec nechápeme, jak vážné je to, co se na Ukrajině děje. Vláda je tedy zřejmě omezená a vůbec si neuvědomuje, že to, co hrozí, jak tady jsme slyšeli, je možná dokonce globální konflikt. Nezlobte se, to nás tedy opravdu nenapadlo, tak daleko jsme nikdo z nás zřejmě nedomysleli. Ale to je přece triviální, tady tohle. Ono se o tom třeba velice mluvilo na summitu NATO, třeba v tom smyslu, že tady se stalo to, že se součástí takovéhoto nerespektování bezpečnostní architektury stal stát, který ten bezpečnostní řád budoval, který se na něm podílel, který je členem Rady bezpečnosti a který samozřejmě disponuje druhým největším potenciálem jaderných zbraní. Není pravda, že nevíme o tom, jaké hrozby nás obklopují. Já bych vás chtěl ujistit, že o nich víme velmi dobře. Já vám to tady říkám, ale to snad říci mohu. Víte proč?
Prostě není možné podepsat dopředu něco, o čem neznáme žádné podrobnosti. Popište nám ty podrobnosti sankčních opatření. S čím vlastně Česká republika vyjádřila souhlas?" V sobotu v noci byl přijat tento obecný závěr Evropské rady. Já jsem si vyhradil právo, abychom uplatnili připomínky ke konkrétní podobě sankcí. Teprve v úterý ráno po deváté hodině Evropská komise předložila konkrétní návrh sankcí v té struktuře, která navazuje na minulou fázi. V úterý ráno ho dostala i Česká republika. Ten návrh jsme postoupili příslušným ministerstvům, požádali jsme je, aby vyhodnotila potenciální dopady na Českou republiku. Připravili jsme poziční materiál a ve středu vláda schválila mandát pro naše vyjednavače. Jako vláda suverénního státu přece musí zohledňovat národní zájem, musí zohledňovat zájem České republiky při vší snaze udržet jednotný postup Evropské unie a NATO vůči krizi na Ukrajině. Mohu vás ujistit a mohu ujistit i zástupce ODS a TOP 09, že podobným způsobem postupovaly všechny další členské země Evropské unie. Všechny státy si analyzovaly dopad návrhu Komise na jejich ekonomiky. A mohu vás také ujistit o tom, že připomínky nevznesly jenom státy, které vyjádřily skepsi nad eskalací sankcí na jednání Evropské rady 30. srpna večer, ale i řada dalších zemí. Hrozilo tady, že bude zastaven export obráběcích strojů do Ruska v rozsahu zhruba ročního obchodu kolem tří miliard korun. Své návrhy prosadily i další státy, své připomínky uplatňovaly i další země. Bylo uzavřeno příměří, dochází k výměnám zajatců. To jsou první pozitivní kroky, ke kterým došlo. A podle mého názoru by Evropa měla podpořit jednoznačně politicky pokračování dialogu. Jsem přesvědčený o tom, že vláda postupovala odpovědně. Evropská unie postupně přijala sérii hospodářských sankcí vůči Rusku. Rusko na to reagovalo první vlnou svých protisankcí a v tuto chvíli diskutuje a hovoří o další vlně protisankcí, které chce přijmout proti ekonomikám zemí Evropské unie. Když se podíváme na to, jaký vliv sankce měly na vnitropolitickou situaci v Rusku, tak nepochybně došlo k tomu, že sankce stmelily ruskou společnost kolem prezidenta Putina. Ruská opozice kritizuje sankce, to znamená, sankce nemají podporu ani mezi ruskými opozičními stranami. Jsem přesvědčen o tom, že spirála sankcí a spirála růstu napětí mezi Evropskou unií a Ruskem, mezi západním světem a Ruskem, nemůže vyřešit podstatu sporu, ke kterému došlo na východní Ukrajině a na Ukrajině jako takové. Ten spor souvisí s rozdílnými geopolitickými ambicemi, které má na jedné straně Rusko a které má na druhé straně Evropská unie a které má NATO. Ten spor souvisí s tím, že Rusko nechce akceptovat právo Ukrajiny, aby sama rozhodla o tom, do jakého integračního uskupení bude patřit. Ten spor souvisí s tím, do jaké míry je Ukrajina historicky, kulturně, ekonomicky, jazykově s Ruskem propojena. Ten spor souvisí s tím, do jaké míry byly a nebyly řešeny národnostní problémy, které na Ukrajině objektivně existují. Celou řadu těchto složitých problémů nemohou vyřešit sebetvrdší plošné hospodářské sankce, které bude přijímat Evropská unie vůči Rusku. Já jsem skeptický, pokud jde o efektivitu sankcí. Tu skepsi na jednání Evropské rady jsem nevyjádřil jenom já. Vyjádřila ji i řada dalších předsedů vlád jednotlivých členských zemí. Já jsem skeptický, pokud jde o ten postup, který byl zvolen ve vztahu k řešení krize na Ukrajině.
Poprosím vás o klid. Ještě chvíli počkám, až se hladina hluku v sále sníží natolik, abychom si vzájemně rozuměli, a otevřu rozpravu, nicméně jakkoliv na tabuli svítí přihláška pana poslance Klána, tak ho musím informovat, že ještě předtím se přihlásili kolegové Okamura a Fiala. Prvním přihlášeným je pan poslanec Okamura a připraví se pan poslanec Fiala.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Vážené dámy, vážení pánové, těžko se ke služebnímu zákonu říká něco nového. Jakékoliv naše protesty a návrhy na odpolitizování státní správy jsou v podstatě marné a zbytečné. Jediné, co nám skutečně a v podstatě jediné opozici teď zbývá, je nahlas pojmenovávat to, čeho jsme svědky. Tedy toho, že když jde o kšeft, tak je jedno, zda jde o levici, či pravici, ale ti správní hoši se dokážou vždy domluvit. Tak je to v tomto služebním zákoně postaveno. Trváme na tom, že na prvním místě musí být garance odbornosti a stability. Můj kolega z Úsvitu Radim Fiala podal ještě před vystoupením pana prezidenta minulý týden pozměňovací návrh na zrušení politických náměstků, o kterém budeme dnes hlasovat. Děkuji, pane předsedo. Odmítáme tento zákon, který umožňuje na státních úřadech jmenování politických náměstků, politických tajemníků a dalších politických trafikantů a politických podržtašek. Zkušení matadoři z politiky a ze světa byznysu velmi dobře vědí, jak se peníze v politice dělají. A penízky se jen sypou. Co na tom, že jsou tyto nové armádní padáky tak nebezpečné, že s nimi vojáci nesmějí skákat, a vojín Roman Prynych se kvůli závadě dokonce zabil? A v tomto ohledu je jedno, za jakou stranu kdo kope, protože cíl je stejný: vyrvat toho pro sebe ze společné kasy co nejvíc. Nepřistoupí ani na zavedení beztrestnosti pro pachatele, kteří usvědčí své společníky ze závažných trestných činů. Ona by nám totiž mohla politická scéna prořídnout. Jednak by nebylo na drahé předvolební kampaně a samozřejmě by pak někteří straníci či zákulisní lobbisté opět skončili za mřížemi.
Já jsem chtěl jenom zareagovat na pana kolegu Sklenáka, kolegu předsedu poslaneckého klubu, prostřednictvím pana předsedajícího. Snažíte se hezky. Klobouk dolů. Je to velmi loajální. Opět opakuji: díky své vlastní totální procesní neschopnosti, která začala neschopností vašich předsedů, když se rozhodli jeden zákon projednávat ve dvou samostatných novelách.
Desítky pozměňovacích návrhů z vašich vlastních řad padaly v průběhu projednávání tohoto skvělého tisku. Sice nechtě. Ta veta jsou naprosto odůvodněná. A kolik změn jste udělali? Například jste odložili o pět let povinnost vyplácet kompenzace cestujícím při zpoždění vlaku. Díky opozici máte šanci opravovat vlastní chyby.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.
Ale fuj! pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího. Promiňte, ale teď to bylo nefér. Jak můžete poslancům sociální demokracie předhazovat jejich pozměňující návrhy k novele, kde žádné pozměňující návrhy zaznít neměly, když ani nevěděli, o čem hlasují? Jestli nevěděli, o čem hlasují, tak logicky nemohli ani vědět, co navrhují. Já bych si tohle samozřejmě nikdy nedovolil říct, ale tvrdí to jejich předseda a předseda vlády České republiky, tak to tak asi bude a je docela nefér jim to připomínat.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Poslední faktickou poznámku zatím pan poslanec Laudát.
Nicméně ono to ukazuje na něco jiného. Já se na to zkusím podívat pohledem občana. Ono to nikde nezaznělo. Naděje na zlevnění. A v pondělí z Ministerstva financí vyskočila informace o té dlouhodobější snaze rozprodat strategické zásoby státu, že vlastně bude potřeba zdražit. Takže středa zlevníme, pátek nezlevníme a v pondělí zdražíme.
Než přejdeme k dalšímu postupu, mám tady omluvy. Nejprve pan poslanec Jiří Holeček se omlouvá dnes od 14 hodin z pracovních důvodů. Nevidím nikoho, proto pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pana zpravodaje. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o usnesení tak, jak jsem je přednesl. Kdo je pro, abychom návrh zákona přijali ve verzi schválené Senátem, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi.